A je to jediný systém důchodový, který se nedá rozkrást, což je jeho zásadní výhoda. Myslíme si, že je potřeba ten zub nějakým způsobem rozprostřít mezi další časové období. Poslední poznámka. To, že lidé v produktivním věku splácejí své bydlení, aby potom v důchodu měli nižší náklady.
Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme tedy po těchto změnách přistoupit k projednávání pořadu schůze, a to zahájením bodu číslo Tedy bychom nehlasovali. Stejně tak je připraven pan poslanec Roman Kubíček jako zpravodaj výboru kontrolního.
Dámy a pánové, dobrý den. Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání Poslanecké sněmovně -
Není to věc, která by neměla dopad na veřejné finance. Děkuji.
Návrh státního závěrečného účtu projednala vláda České republiky 23. dubna 2018 a schválila jej usnesením číslo 262 z téhož dne. Rozsáhlý materiál, který vám byl předložen v elektronické podobě, se v úvodní části zabývá ekonomickým vývojem České republiky. Komentovány jsou základní makroekonomické ukazatele za rok 2017 a souhrnné údaje o výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů. Materiál obsahuje rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu EU a další údaje. Dovolte mi, abych z pověření vlády návrh státního závěrečného účtu za rok 2017 uvedla. Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Meziročně byly celkové příjmy nižší o 8 mld. korun. Nižší čerpání proti rozpočtu bylo dosaženo především v oblasti kapitálových výdajů. K úspoře rozpočtovaných výdajů došlo přesto, že dle rozpočtových pravidel mohou organizační složky státu nárokovat nespotřebované výdaje minulých let v běžném roce, a překročit tak rozpočet výdajů. Jde převážně o výdaje, které jsou nebo mají být kryty ze zdrojů EU.
Proč ten druhý bod, který jsem neodůvodňoval v tom úvodním slově. Předseda vlády nezná detaily našich stížností. V mém případě mu byla vypracovaná odpověď na interpelaci, která se sice tváří, jako že ví, ale nezná vůbec obsah a smysl problému. Uvádí, že žádný z orgánů policie, státního zastupitelství neshledal podezření ze spáchání trestného činu. To je lež. Podání obvinění bylo odloženo, ne však, že se trestný čin nestal, údajně z důvodu promlčení věci. To je tedy text dopisu panu premiérovi. Ale nebyl, ani tehdy po roce 2012, tedy ještě v době, kdy běžela dvacetiletá promlčecí doba, kdy nebyl promlčen, a mohl být tedy potrestán včetně těch, kteří se na tom podíleli a kryli trestnou činnost z pozice tehdy fungujícího ministra spravedlnosti.
Ano, ano, již jsem se k tomu chystal. Děkuji tedy za úvodní zprávu předkladatele. Konstatuji, že přerušujeme tento bod ve všeobecné rozpravě.
Děkuji paní poslankyni Adámkové, která nás informovala jako zpravodajka garančního výboru pro zdravotnictví.
Děkuji za slovo.
Na řadě je pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A je velmi jednoduchým způsobem v tomto pozměňovacím návrhu uložena povinnost distributorům, potažmo výrobcům dodat do 48 hodin lék do jakékoli lékárny tak, aby se dostal včas k pacientovi. Ta se dostala do zákona zhruba před třemi lety. Byl to velmi komplikovaný proces. Eufemisticky věřím, že hlavním důvodem byla víra některých poslanců a snad i ministerstva tehdy, že by tržní podíly mohly přispět k lepšímu zásobování léky na našem trhu. Distributor skladuje, redistribuuje, rozváží - také přidaná hodnota. Lékárník eviduje, vydává, radí - přidaná hodnota. Dokud se jednalo o drobné reexporty, tak si myslím, že to ten systém dokázal unést, to znamená, když lékárníci, distributoři tu a tam vyčíhli dobrou příležitost k tomu, aby některé léky zase vyvezli ven za vyšší cenu, tak se to dalo pochopit. Ale je tady pár distributorů, kteří si z reexportu léků udělali prostě hlavní byznys. Mimochodem jsou to ti, kteří vám píšou dopisy a říkají, jak to bude hrozné, když se ty tržní podíly zruší. Tržní podíly se prostě vymkly kontrole. Myslím si, že to ještě vyvolá velkou diskusi.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Jednak když se uváděly tržní podíly do zákona, tak reexport byl minimálně 5 miliard. Jestli říkáte, že je 3, tak je to úspora 2 miliardy. A třetí věc - do lékového záznamu toto v žádném případě nepatří. Toto je přílepek největšího kalibru. Má to být řešeno v jiném zákoně. Na tom jsme se i dohodli. A myslím si, že to tady nemá co dělat, protože pak bude ohrožen celý zákon o tomto záznamu.
Pan poslanec Pávek bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Rozumím tomu, že bychom mohli vyvolat na toto téma diskusi, která bude nekonečná. Ta má bezesporu mou i naši podporu.
Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Profant.
Dobré poledne, vážení kolegové. Hlavním důvodem pro tuto změnu je ústavní právo na soukromí.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Jednak zatím nebyla zrušena povinnost, a pokud se píše recept, tak je psán výkon pojišťovně a my máme vyšetřit pacienta. To tak zkrátka je. V tu chvíli hrozí to, že ho lékař vůbec neuvidí. Čili tam ty kontroly nejsou od toho, že my bychom toho pacienta obtěžovali, ale my zjišťujeme, v jakém stavu je a jestli se tedy ta léčba nebude měnit.
Také děkuji a nyní tedy pan poslanec Janulík přihlášený do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. My ty lidi léčíme, píšeme ty recepty a dokážeme domyslet a vidíme ty jednoznačné dopady. Pod, já nevím, dobrým úmyslem ochrany všeho možného by to úplně přestalo fungovat a ztratilo by to ten smysl, který my lékaři od toho požadujeme. To bylo na margo kolegy Profanta. Jinak já tam mám pozměňovací návrh po číslem tři.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci. Musím říct, že když se na věc podívám z pohledu pacientů, tak si myslím, že má svatou pravdu. A jedině pokud má někdo nějaký výjimečný důvod toto odmítnout, tak nechť má tedy možnost to udělat. Ale myslím si, že je naprosto přirozené, že ošetřující lékař, lékař, ke kterému jdu s nějakým svým problémem, tak prostě vidí do toho, co, jaké léky beru, protože jenom tak mně může skutečně pomoci.
Já děkuji a děkuji za dodržení času. Poprosím o trochu větší klid v sále a seznámím vás s omluvenkami, než pozvu dalšího řečníka. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo.

To je vše.
Jeho zpravodajkou je paní poslankyně Eva Matyášová.
Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Dovolte, abych vám přednesla závěr petičního výboru.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
Děkuji paní poslankyni. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Nyní je na řadě v rozpravě pan poslanec Farhan, připraví se pan poslanec Pávek.
To byla v tuto chvíli poslední písemná přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Nyní prosím pana poslance Farhana do podrobné rozpravy.
Odůvodnil jsem ho v obecné rozpravě a podrobně je odůvodněn v systému.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, to je dostačující. Také děkuji.
Bližší odůvodnění: odkazuji na příslušný sněmovní dokument.
Děkuji. Také děkuji. Nemáme žádné faktické přihlášky ani nikoho dalšího nevidím z místa, takže podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele nebo některé ze zpravodajek. Prosím, máte slovo.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že v letech 1992 až 1998 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů -
Je tu velký hluk.
Za druhé.
Nicméně tam bohužel došlo k tomu, že už v tom vládním návrhu tohle není vyřešeno, protože nám tam chybí spousta kategorií léků, bez kterých je ta informace zcela neúplná. A to není až takový problém a lidi to opravdu masově odklikávají. Ten problém, který samozřejmě ministerstvo vznese, je, že kdyby to bylo takto, jak to my navrhujeme, tak se tam nikdo nepřihlásí. Je to úplně obdobné, jako když máme poplatky u lékaře. Prostě musíme řešit i tyhle technikálie, jinak se žádný systém neujme.
Děkuji panu poslanci. Přeji všem pěkné odpoledne. A nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Janulík.
Druhý pozměňovací návrh najdete pod číslem 2385 a zjednodušeně se dá říct, že jde o zásilkový prodej, o umožnění zásilkového prodeje léků na předpis. Pár slov k tomuto. Současná právní úprava neumožňuje zásilkový výdej u léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis v rámci České republiky, jakkoliv minimálně v deseti zemích, jak jsem objevil, to je běžná záležitost. Rozumím tomu, že tato úprava byla původně motivována vyšší ochranou pacientů a spotřebitelů v době, kdy neexistovala elektronizace evidence výdeje léčiv, nicméně toto se všechno změnilo. Bavíme se tady o lidech se zdravotním postižením, o imobilních pacientech, ale také třeba o chronických pacientech, kteří si vyzvednou léky, u kterých se opakuje předpis stejného léku, to znamená, že si ho můžou vyzvednout bez návštěvy lékaře, ale do té lékárny pak musí jít také. Jak to řeší dnes? ten se neodehrává ani dnes. Takže tam žádná korelace mezi vznikem nějakého zásilkového prodeje a rušením lékáren v této chvíli není. Myslím si, že v roce 2019 k tomu přišla doba.
A nakonec u žádného léčiva s jedinou výjimkou, kterou je konopí pro léčebné použití, není lékař omezován s ohledem na množství léčiva, které může pacientovi předepsat. Pro toto systémové omezování rozvoje léčby konopím neexistuje žádné morální zákonné či toxikologické opodstatnění.

Vzhledem k tomu, že ta stejná vyhláška také specifikuje, které diagnózy vykazují skutečně podloženou klinickou účinnost léčby konopím, a úhradu limituje pouze na tyto diagnózy, považuji plnou úhradu za oprávněnou a přiměřenou. Druhý pozměňovací návrh, který jsem předložil pod číslem sněmovního dokumentu 2812, se týká maximální ceny konopí pro výpočet úhrady.

Děkuji a děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Farhan, poté pan poslanec Vymazal.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Z větší části už to řekla paní poslankyně Adámková.
Ta narážka na penicilin byla z toho důvodu, že prostě všechna ostatní léčiva mají úhradu stanovenou v úhradové vyhlášce a zrovna u konopí jste se rozhodli jít tou cestou, kterou vytyčil Ústavní soud, a úhradu strčit do zákona, ačkoliv i u těch ostatních léčiv jsou omezována ta základní lidská práva.
To byly všechny faktické poznámky v tuto chvíli. Takže prosím pana poslance Kaňkovského, který je řádně přihlášen do obecné rozpravy, v tuto chvíli jako poslední.
Já osobně jako lékař, jako poslanec, stejně jako poslanecký klub KDU-ČSL jsme dlouhodobě volali po zavedení lékového záznamu, a to zejména v souvislosti s projednáváním opakovaně vlastně diskuze ohledně eReceptů. Takže já jsem rád, že jsme se konečně dobrali k tomu, že zde už máme legislativní návrh, který lékový záznam zavádí. Samozřejmě to bylo i v dalších výborech. Diskutovali jsme poměrně široce záležitosti týkající se lékového záznamu. To znamená, byť jsem bytostně spíš v životě příznivcem aktivního souhlasu s podobnými nástroji, tak zde jsem ochoten udělat výjimku a budu to takto předávat i jako garant tohoto tisku pro náš poslanecký klub. My jsme to hodně diskutovali na zdravotním výboru.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Děkuji vám. Jako prvního vidím přihlášeného pana poslance Jana Chvojku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže navrhuji vyřadit z pořadu schůze sněmovní tisk 205 - zákon o elektronické evidenci tržeb.
Kdo dál?
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Podle mého názoru by to nemělo být časově náročné.
Čili aby byl prvním bodem jednání, je poměrně nerealistické, leda bychom začali později. Nyní bychom hlasovali o jednotlivých návrzích. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti?
Já teď zrekapituluji ten stav. Samozřejmě ta otázka bezpečnosti je prioritní, je zcela zřejmá. Musím říct, že v rámci SÚRAO, čili klíčové instituce, která má toto na starosti, došlo k zásadní změně. Já jsem měl možnost už se s ním setkat, z mého pohledu je to kvalifikovaná osoba, je to člověk vysoce komunikativní a je to člověk, který sází - a nejenom on, ale i jeho tým - na to, že se musí velmi citlivě, velmi kvalifikovaně a hlavně osobně jednat se všemi dotčenými oblastmi. V celé řadě postupů se postupovalo systémem tady je stát a my rozhodujeme a tady je někdo, kdo se přizpůsobí, což si myslím, že je špatně, to prostě být nemůže. Jedná se o natolik důležitou věc, která do určité míry ovlivní ekonomicky, možná i sociologicky ty dané oblasti, a podle toho se k tomu musí přistupovat. Prostě to k té diskusi patří. Pochopitelně budu chtít, aby tam komunikovali poté i všichni kompetentní z ministerstva, v tomhle případě zejména náměstek pro oblast energetiky. Protože si uvědomme, že to zajímá i mladou generaci, která dnes prostě vyžaduje tento styl komunikace. Popravdě řečeno, každá jaderná v uvozovkách velmoc řeší dneska jaderné odpady.
Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď. A možná jednu doplňující otázku. Vysočina je teď stíhaná více pohromami. Všichni víme, že kůrovcová kalamita je teď na Vysočině skutečně v tom největším rozpuku a bohužel to bude zasahovat zřejmě většinu Vysočiny.
Tak prosím, máte slovo, pane ministře. Další v pořadí je pan poslanec Černohorský s interpelací na pana ministra Staňka.
Děkuji za slovo.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ministerstvo kultury na této předloze intenzivně pracuje a předpokládám, že výše uvedený termín bude dodržen. Ministerstvo kultury při tvorbě návrhu zákona o ochraně památkového fondu vychází ze stávajícího modelu výkonu veřejné správy v oblasti památkové péče. Nejvýznamnější úloha v tomto systému připadá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům a obě tyto instituce vykonávají památkovou péči jako výkon státní správy v přenesené působnosti. Významnou roli má pak dále pochopitelně Ministerstvo kultury a v případě kontrolní činnosti památková inspekce. Jako odborná složka bude i nadále fungovat Národní památkový ústav. Ministerstvo kultury tedy nepředpokládá změnu originální struktury památkové péče ani zřízení nových úřadů v oblasti památkové péče.
Vidím, že ano.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj v tuto chvíli v rámci rekodifikace stavebního práva předpokládá, že se stavební úřady vyčlení ze samospráv, zdali s touto variantou případně počítáte i vy do budoucna.
Předpokládá se, že v rámci stavebního řízení bude v rámci toho jednoho velkého objektu i řízení v oblasti památkové péče, nicméně i nadále bude zůstávat povinnost respektovat a spolupracovat s odbory památkové péče.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Je to ostuda předchozích vlád a tato vláda se s tím vypořádává se ctí.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vyčerpali jsme faktické poznámky a můžeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji za slovo.